Vedle toho tady je, a může se s ní pracovat, vyhláška ministerstva o odměnách insolvenčních správců. Tam přece ta motivace byla úplně jasná. My tady vytvoříme systém, kde oddlužíme dlužníky, sociálně zabezpečíme insolvenční správce, a pak jestli něco doputuje k věřitelům, tak to je vis maior - uvidíme. To je přece nespravedlivé, to přece musíte všichni cítit. Ale já jsem tím neřekl, že to je tisíc korun plus tisíc korun, jak je to dneska.
Na první pohled všechno v pořádku. Nesledovali jsme jediné pravidlo nebo nějaký ukazatel. Ze své, přiznám, že prozatím jen letmé analýzy mohu říct, že ani tato novela bohužel nemíří správným směrem. Položme si nyní základní otázku: Používá stát dostatečné kontrolní nástroje? Technický dozor měl v tabletech nahraný program a výkresy celé stavby a prováděl zasílání všech informací ze stavby - fotografie, zápisy, kopie stavebních deníků - průběžně na specializovaný server Ředitelství silnic a dálnic. Byla tak zajištěna průběžná kontrola stavby. Bylo zřejmé, kde se nepracuje, a byl tak naplněn požadavek přímých dokumentů z průběhu stavby, které bylo možno průkazně použít v případě soudních sporů. Proč byl tento systém zrušen a nahrazen jiným, zjednodušeným, který tuto funkcionalitu neposkytuje? Všechny signály o problémech jste mohli mít na stole průběžně od počátku každý den. Opět se potvrzuje staré známé pravidlo, že co neumím měřit, nemohu řídit. Rád bych závěrem na tomto místě připomněl usnesení, které tato Sněmovna přijala na své poslední schůzi před Vánoci během schvalování rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury. Jaké by tyto legislativní kontrolní nástroje měly být? Existuje ale obrovský prostor v elektronizaci jak stavebního řízení, tak navázaných procesů, kde rezervy při zrychlování výstavby dopravní infrastruktury zcela jasně jsou.
A nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Kolovratník a připraví se s přednostním právem pan poslanec Gazdík.
Ondra Polanský určitě ví o tom, že zavádíme progresivní metody, jako je BIM - Building Information Management. Takže chápu tu politickou argumentaci, tu oponenturu, ale myslím si, že slova jako tristní stav přípravy jsou opravdu nefér. A jasně, vždycky je co zlepšovat a určitě můžeme nabrat vyšší tempo. A myslím si, že od kolegů pirátů tohle určitě není fér. A mohl bych si vzpomenout na projednávání té loňské novely zákona 416, kdy byla učiněna dohoda třeba o plavebních stupních, a pak kolega Ferjenčík i přes tu dohodu ji sporoval a nedodržel ty dohody.
Hezký dobrý večer, kolegyně, kolegové. Já se musím zastat kolegy Polanského. Tristní stav přípravy je něco, co bohužel jako uživatel zažívám denně. Pan ministr měl hezký projev. Hezky mu ho napsali. Všechna čest. A já se proto ptám pana ministra. Kdy jste se to dozvěděl? Kdy jste zjistil, že to je neproveditelné? To je něco, co je neuvěřitelné! To je něco, co tento stát platí, co my všichni platíme.
Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, byli jsme teď svědky takových přestřelek. Já bych ráda přednesla stručné stanovisko za klub Pirátů s tím, že si myslíme, že takové přestřelky úplně potřeba nejsou. Tohle totiž není skutečné žádné bitevní pole. Tady to je hledání nějakého řešení, které zase o něco vyváží tu vychýlenou rovnováhu, která byla vlastně v minulosti v pohledu na nemocnost. Pojďme se zaměřit na tohle, že stejně na nemocnost má obrovský vliv to, jaká je situace v práci. To, jak se tam celkově lidem dobře pracuje nebo ne. Zkusme se na to podívat i tím, že je to i o zodpovědnosti těch, kteří posuzují. Ale přitom když se na to člověk zaměří podrobněji, tak to spíš byla taková opravdu výrazná přetlačovaná zaměstnavatelů. Řešením je, aby takovým způsobem se nastavily jak platy a mzdy, aby lidé věděli, že se jim vyplatí chodit do práce, tak i celkové fungování na tom pracovišti, aby neměli žádný důvod být případně nemocní, i když tak úplně nemocní nejsou. Ještě je v téhle debatě důležité zdůraznit, že vlastně nikdy nebude snadné úplně vyvážit ty všechny pohledy. A to, že osobám samostatně výdělečně činným - Že OSVČ se často dostávají do svízelných situací, když jsou nemocní, to je pravda. Ale není řešením to, aby se do podobně svízelných situací dostávali i ti, kteří jsou zaměstnaní. To by ničemu nepomohlo.
Děkuji paní poslankyni Richterové. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Já už sama opravdu nechci zdržovat.

Požádám Sněmovnu opravdu o klid. Jde o poslední vystoupení, takže případné diskuse na jiné téma posuňte v čase, a můžeme se s tímto tématem vypořádat v klidu. Děkuji, pokračujte.

Já si myslím, že zneužívači byli a vždycky budou. I ta spoluúčast státu, jak je tady deklarována, tak víceméně, ona už kolegyně Kateřina Valachová to zmínila, že ta spoluúčast státu je opravdu značná.

A mám faktickou poznámku pana poslance Zbyňka Stanjury. A opět, než mu udělím slovo, požádám sněmovnu o klid.
A oceňte, jak jsem hodný. Zapomněli v těch ekonomických úvahách a v těch úvahách o tom, že když se zavedla karenční doba, že se zrušilo zdravotní pojištění, které si platili jednotliví zaměstnanci. O tom nikdo nemluví. Já jenom zopakuji ten hlavní důvod, proč jsme proti.
Nyní pan poslanec Radovan Vích.
Děkuji za slovo.
Děkuji za slovo. Konkrétně se tedy jedná o bod číslo 54, což je sněmovní tisk 162, což je společný návrh poslaneckých klubů TOP 09, STAN a KDU-ČSL, který vypouští ze zákona ustanovení o minimálním vyměřovacím základu u zaměstnanců a na něj navazující ustanovení. Účelem a smyslem navrhované právní úpravy je odstranit znevýhodnění pro zkrácené úvazky, které z pohledu předkladatelů je právě způsobeno stanoveným minimálním vyměřovacím základem. A novela také reaguje právě na množírenský byznys. Vláda k návrhu zaujala neutrální stanovisko. Děkuji vám za podporu obou návrhů.
Další je přihlášen k pořadu schůze pan poslanec Marek Výborný.
Ten návrh zákona byl rozjednán, zbývá hlasovat v prvním čtení. To jsme nestihli, jestli se nepletu, na červnové schůzi. Myslím, že na potřebě podpory vzdělávání a podpory učitelů se tady všichni shodneme, každý to říkáme. Pojďme tedy pro to něco udělat. Já bych vás chtěl poprosit o pevné zařazení, ať už to konečně doprojednáme a jsme schopni to připravit například s účinností od 1. září, tedy od začátku nového školního roku, kdy by to pro ty učitele určitě bylo vítaným povzbuzením. To znamená první bod odpoledního programu schůze.
Jako další je přihlášen k pořadu schůze pan poslanec Zdeněk Ondráček.
V loňském roce jsme projednávání tohoto bodu přerušili do té doby, než obdobný návrh, který byl obsažen v jiném sněmovním tisku, projde celým legislativním procesem.
Poprosím diskutující, aby nerušili řečníka, zvlášť v bezprostřední blízkosti řečnického pultu.
Dokonce ministr Šimonovský tehdy plánoval a navrhoval rozšíření na šest pruhů v úseku Holubice-Brno. On byl také v podstatně jiné situaci.
Já také děkuji. Dobrý večer všem. Prosím.
Já tedy musím krátce reagovat na slova kolegy Jurečky. Já si myslím, že když vyzývá ke korektní diskusi, sám by se korektní diskuse měl držet. Jsem z Vysočiny, žiju na Žďársku a tu situaci znám velice dobře. Já si myslím, že korektní diskuse by měla být dodržována ze všech stran. A tou základní příčinou je nekázeň některých řidičů. To je jeden z aspektů řešení, že dopravní policie v těchto situacích musí být na dálnici vidět.
Na druhou stranu chápu, že hájíte svého pana ministra. Ale to, co se děje v úseku kolem Humpolce, je především neschopností ministra dopravy, a tím, že nebyl schopen odhadnout, jak dlouho bude vypadat oprava, a to, že v září ještě nevěděl, že se to do prosince nestihne, nebo že na to prostě dlabal.
Děkuji. Pan ministr se hlásí s přednostním právem, takže prosím.
Tak já jsem chtěl reagovat až na konec, ale dvojité vystoupení pana poslance Gazdíka mě vyprovokovalo k tomu, abych reagoval. Já jsem si mohl myslet cokoliv. Prostě každý, kdo něco stavěl, ví, že nejefektivnější cesta je snažit se toho dodavatele dotlačit k tomu, aby tu práci udělal.
Také děkuji. Jako první pan poslanec Gazdík. A než dojde k mikrofonu, tak zde mám tři omluvenky.
A nejsem schopen pochopit, jak to, že na více než osmi kilometrech, pokud není pažení, tak jak jste sám přiznal, nefunguje stavební dozor, a vy to nejste schopen odhalit včas. Ta zakázka nezačala v prosinci, ta začala mnohem dříve. A já se znovu ptám, kdy jste zjistil, že ta firma to nestihne a že to není v pořádku. A co jste činil? Na to jste mně neodpověděl. Prosím přesvědčte mě o tom, že to není pravda.
Také děkuji.
Je to hrozné samozřejmě, že se to stalo. Máme zde podvýbor pro dopravu. Tipnu si, že ani jednou tam nebyl řešen. Ta témata nejsou jednoduchá. Je to skutečně od železnice až po PPP projekty. Ale nemyslím si, že se tomu věnoval ten podvýbor. A já bych uvítal, kdybychom příště tato témata nejprve řešili tam. Také bychom mohli chtít řešit obchvat Náchoda zde na plénu. Také bych se mohl chtít ptát, jestli vyjádření pirátů jsou dostatečně transparentní a podpůrná pro to, aby Pražský okruh stál co nejrychleji, a že to chci jako téma tady, a budu tady o tom vyprávět hodiny a hodiny a budu tady řešit ty problematiky.
Ale to je doba temna insolvencí, nechci se k tomu vracet. Ale já si myslím, že pokud nechceme morálně hazardovat, tak nemůžeme říkat, že dlužník je hvězda a věřitel je prostě něco jiného, to je ten hrozný člověk, kterého je potřeba potrestat.
Pan předseda Bělobrádek s faktickou poznámkou, po něm pan poslanec Čižinský, také s faktickou poznámkou.
Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, já bych jenom doplnil slova kolegy Čižinského. Ale ani tato senátní verze není samozřejmě dokonalá.
Děkuji. Pan poslanec Čižinský. Máte slovo k faktické poznámce.
Děkuji. Je samozřejmě velmi dobře, že teď probíhá kultivace prostředí, je dobře, že tady probíhá kultivovaná debata. Nepomůže to ani věřiteli, nepomůže to ani dlužníkovi. Uškodí to našemu státu a uškodí to našim obcím, které se potom o ty dlužníky k stáru budou muset postarat.
Vážený pane místopředsedo, vážený pane premiére, vládo, dámy a pánové, děkuji za slovo. My jsme tu práci skutečně vzali vážně a poměrně nestandardně jsme se sešli i v době mezi vrácením tohoto tisku ze Senátu s pozměňovacími návrhy a dnešním projednáváním. Čili i toto zde proběhlo. Pokusím se jenom krátce shrnout, ale ono tady všechno klíčové a podstatné už bylo řečeno, takže nechci to prodlužovat. Někdy to budilo dojem až ten, že jsme vlastně tu situaci ještě zhoršili a že Senát je ta komora, která to musí teď v každém případě vylepšit. Neříkám úmyslně kompromisní, protože tam už z toho čiší to, že jsou tady nějaké dvě strany sporu, ale vyvážené řešení, z kterého budou mít ve finále prospěch dlužníci, řešení, které bude respektovat oprávněná práva seriózních věřitelů, a řešení, které samozřejmě bude ve prospěch státu. Bohužel Senát šel ve svých úpravách nad rámec pouze tohoto jednoho parametru. Sněmovní verze a obecně novela insolvenčního zákona, ona i ta senátní verze samozřejmě, posiluje roli insolvenčních správců a posiluje - a ta sněmovní v tomto smyslu více - roli insolvenčních soudců.
Tak vláda rozdává, kde se dá, a pak najednou docházejí peníze. Já chci jenom připomenout - mluvil tady pan poslanec Výborný o evergreenu - že to je taky evergreen, ale vlád. První vláda Bohuslava Sobotky, která vládla od ledna 2014, měla ve svém programovém prohlášení zrušení superhrubé mzdy. Nic. Opět nic. To měl být říjen 2017, leden 2019 - výsledek známe my všichni. Takhle to dopadá se sliby Andreje Babiše. My jsme v kampani před sněmovními volbami slíbili občanům, že navrhneme výrazné snížení daní všem zaměstnancům. My ty sliby plníme, my jsme ten návrh zákona napsali, podali. Podali jsme ho 6. srpna, takže za pár dnů to bude půl roku, co tady leží. A pokud by to neprošlo, tak navrhuji, abychom tento bod zařadili jako třetí v bloku prvních čtení.
Jestliže nikoho nevidím, tak přistoupíme k hlasování o jednotlivých návrzích. Jako první budeme samozřejmě hlasovat návrh grémia. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro předložený návrh. Kdo je proti? Tento návrh přijat nebyl. Nebudeme tedy už hlasovat o pevném zařazení. Kdo je proti? Tento návrh nebyl přijat. Kdo je proti? Poznačil jsem si to správně, doufám. Kdo je proti? Kdo je proti? Kdo je proti? Tento návrh byl také přijat. Asi je budeme hlasovat zvlášť. Věcně spolu nesouvisí. Takže nejprve zařazení bodu 54, sněmovní tisk 162, týkající se minimálního vyměřovacího základu, kdy je návrh, aby byl tento bod zařazen jako první bod prvních čtení v pátek 25. ledna.
Děkuji. Jenom odpovím Martinu Kolovratníkovi.
Děkuji. Dobrý večer milé kolegyně, vážení kolegové, pane předsedající, členové vlády, dovolte mi, abych reagoval na některé věci, které tady pan ministr dopravy objasňoval. Budu rozporovat i to, co jste říkal, pane ministře, vy, protože ani u minulého zákona o zadávání veřejných zakázek nebylo nutné soutěžit na cenu. Bylo to o odvaze zadavatele, jaká kritéria k předmětu zakázky byl schopen do té zakázky dát. Nicméně vy jste sám argumentoval, i pan premiér, že jste říkali, že doba přípravy stavby trvá u nás 10 až 12 let. A on třeba byl jedním z těch, který zahajoval komunikaci s Pardubickým, Olomouckým krajem, aby se v rámci zásah územního rozvoje kraje řešila trasa R35. Tolik jenom pro korektnost těch diskusí. Nicméně vrátím se k tomu, o čem tady hovořil i kolega Kaňkovský. Já bych hrozně rád chtěl slyšet to, že když se budou v příštím roce plánovat úseky, že tam bude jasně definováno, že tam vzniknou odpočívadla. Protože si myslím, že to je nutné řešení. Já jsem strávil minulý týden šest hodin na cestě ze Štrasburku do Prahy. I oni zmiňují, že má smysl bavit se o tom ve vytipovaných úsecích lokálně takovéto opatření zavést. Já nemám ambici být tady nějakým způsobem neracionální. Rádi jako opozice pomůžeme. Ale nechceme slyšet, že za to může zákon o veřejných zakázkách a soutěžení na cenu a že za to může v zimě kalamitní sníh. Takové argumenty já úplně nepovažuji za korektní. Vy jste tady také trošku ťukl na adresu kůrovce. Možnost vypovězení smluv, udělal jsem opatření obecné povahy, za které jsem byl tehdy výrazně kritizován. Žádal jsem tehdy o vyvolání a zavedení krizového stavu. Snažil jsem se dělat maximum toho, co chci. Vy jste popisoval, že tehdy ministr Šimonovský mohl rozhodnout o tom, aby se ta rekonstrukce odehrála i v duchu rozšíření o další, třetí pruh.
Čili teď už je to pouze na nás, zda se jako Sněmovna přikloníme k té verzi senátní, která zcela jistě je také ku prospěchu věci a je výraznou pomocí celému tomu systému. Je to výrazný posun. A my otevíráme, ať už senátní, nebo sněmovní verzí, otevíráme dveře pro ty, kteří jsou v těch dluhových pastích a kterým my primárně chceme pomoci. Opakovaně tady padlo, celá věc je o důvěře v právní stát, o důvěře v demokracii.